Ještě před řádně přihlášeným panem poslancem Grebeníčkem paní kolegyně Marta Semelová, poté ještě jednou pan kolega Zlatuška.
Děkuji, pane předsedající. A já si myslím, že by bylo v zájmu nás všech těmto lidem co nejvíce pomoct.
Co se týče trestního práva, mám za úkol přivést do života institut evropského prokurátora, jak už jsem říkala, novelu regulace pro Eurojust, což je evropská agentura pro právní spolupráci, a také možná v budoucnu některé úpravy, které se týkají evropského zatykače. Mám na starost celou širokou plejádu záležitostí, které se týkají společenské odpovědnosti korporací. Toto budu také řešit. Mám tam celou velkou plejádu oblastí, která se týká ochrany spotřebitele, ať je to bezpečnost spotřebních produktů, ať je to dohled nad trhem. Takže kdo dnes říká, že to není ekonomické portfolio, tak už jenom v této oblasti má zásadní význam. Mám tam celou řadu problematických bodů, které se týkají hlavních nebo základních hodnot a jistě budou vzbuzovat velké diskuse. Mám tam oblast, která se týká rovných příležitostí mužů a žen. Víte, že bystrá česká media glosovala a zaznamenala, že jsem zprvu měla rezervovaný přístup k tomuto tématu. Já jsem se nad tím velmi zamýšlela i pod vlivem dat a údajů, které jsem získala, když jsem se připravovala na veřejné slyšení. Vězte prosím, že jsem měla problém a mám problém se zjednodušujícím pohledem na ženy jako na slabou část společnosti. Domnívám se, že ženy jsou silnou součástí společnosti a že se právem hlásí o větší díl společenské odpovědnosti. Tímto směrem bych chtěla jít, když budu prosazovat politiku pro rovné příležitosti mužů a žen, a zároveň v případech, kde jsou jasně statisticky prokázány schodky, jako je například schodek v odměňování, tak tam budu přicházet s tvrdými regulačními opatřeními, která jsou potřeba. Měla jsem potřebu vám říct, co jdu do Bruselu dělat a co jsou oblasti, ve kterých budeme spolupracovat.
Já se omlouvám, ale prosím Poslaneckou sněmovnu o trpělivost.
Nezapomínejme, že společný prostor svobody a společný trh předpokládají také sdílení odpovědnosti a společná pravidla. Já osobně společnou Evropu chápu především jako společnou práci ve prospěch celku. Přestaňme se proto vymlouvat na Unii, že nám diktuje. Přestaňme být bruselštější než Brusel při transpozici směrnic do českého právního řádu. Veďme prosím dialog. Jsem připravená na spolupráci včetně toho někdy třeba i vzrušeného dialogu. Vím, že mluvím dlouho, ale promiňte mi prosím, je to moje poslední příležitost tady, takže si to trošku užívám. Ale už se blížím k závěru. Ráda bych touto cestou poděkovala voličům za důvěru, kterou mě zvolili poslankyní Sněmovny Parlamentu České republiky. Tuto otázku jsem si hodně kladla právě na ministerstvu. Dovolte mi z tohoto místa poděkovat panu předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi a hnutí ANO za příležitost vstoupit do české politiky a podílet se na formování politiky nové české vlády. Dovolte mi poděkovat vládě České republiky za spolupráci a za schválení mé nominace do pozice eurokomisařky. Dovolte mi poděkovat výboru pro evropské záležitosti za souhlas s touto nominací. Děkuji vám, kolegům a kolegyním v Sněmovně, za spolupráci. Přeji vám úspěch ve vaší práci zákonodárce. Přeji vám úspěch, který bude měřen nikoliv kvantitou nových zákonů a legislativní smrští. Přeji vám úspěch, který bude měřen kvalitou nových návrhů zákonů, a také zkvalitnění politické kultury, jíž je Sněmovna významným spolutvůrcem. Každopádně se těším na spolupráci s vámi z jiné pozice. Její součástí je silný hlas v evropských institucích a zároveň spolehlivost a předvídatelnost České republiky jako partnera. Odcházím na pozici nezávislé a nestranné eurokomisařky. Velmi si však uvědomuji a s ulehčením pociťuji silné zázemí sebevědomého, úspěšného středoevropského státu, mé země, České republiky.
Já bych chtěl poděkovat paní exposlankyni Jourové za její práci jak v parlamentu, tak ve vládě a popřát jí hodně úspěchů v náročné práci, která ji čeká v Evropské komisi. Nyní požádal o slovo pan ministr obrany.
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky krýt snížením konečného zůstatku na běžném účtu a výrazným krácením zdrojů na provoz. Já si jenom dovolím upozornit, že jsme jako poslanci výboru pro zdravotnictví dostali informace, že právě Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra není ta, která by příliš šetřila při nákladech na provoz. Takže k tomuto bych chtěl potom nějaké vysvětlení od pana ministra.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Opravdu jenom faktickou. Musím říct, že mě to neuspokojuje.
Děkuji panu poslanci Janulíkovi i za dodržení času. Ještě než dám slovo k faktické poznámce panu předsedovi Stanjurovi, dovolte, abych konstatoval dvě omluvy: od 18 hodin pana poslance Martina Plíška a pana poslance Jiřího Holečka. Nyní má slovo pan poslanec Zbyněk Stanjura.
Chci k tomu říct dva hlavní důvody. Protože dneska je tak akorát, abychom o tom mluvili! Jinak to v zásadě nemá smysl.
To je zatím poslední přihlášený do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím.
Proto tedy už pan ministr Holcát zvolil postup jiný.
Přistoupíme k rozpravě podrobné. Do podrobné rozpravy nemám žádný návrh. Ne, tak normálně. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Ptám se, jestli chce někdo další do podrobné rozpravy. V tom případě pravděpodobně požádám pana předsedu výboru a zpravodaje, aby přednesl návrh v podrobné rozpravě, který předložil výbor pro zdravotnictví. Tak prosím, pane předsedo, máte slovo.
Předchozí pravicové vlády slibovaly čas od času aktualizaci, ale skutek utek, nic se nedělo. Vypadá to, alespoň podle našich informací, že aktualizace státní energetické koncepce je ve finále, že je hotové zjišťování vlivů na životní prostředí a že je Ministerstvem průmyslu a obchodu ukončeno mezirezortní připomínkové řízení. Proto se domnívám, a nejsem sám, že je nejvyšší čas předložit výsledek Poslanecké sněmovně, a to dříve, než dokument bude ve finální podobě připraven ke schválení vládě. Proto kromě zařazení bodu na schůzi žádám také pana ministra průmyslu a obchodu, aby poslancům a poslankyním rozeslal poslední verzi aktualizace státní energetické koncepce, abychom se všichni mohli seznámit s jejím zněním a kvalifikovaně se jí zabývat na schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost a za podporu mého návrhu.
Děkuji. Pan předseda Fiala, po něm paní poslankyně Pecková.
Děkuji za slovo. Já vám přeji pěkné odpoledne. Toto zařazení po předběžné dohodě grémia bych dal na čtvrtek dopoledne jako třetí bod po již zařazených bodech.
Ano, děkuji.
Dobré odpoledne dámy a pánové. Ono by se mohlo zdát, že mezinárodní smlouva, kam je tento bod zařazen, v podstatě snese odkladu. Jsem přesvědčena o opaku. Protože v tomto případě se jedná o tzv. Lanzarotskou konvenci, tedy o smlouvu, která jedná o boji proti sexuálnímu násilí na dětech. Na každém zasedání Rady Evropy zodpovídám velmi nepříjemné otázky -
Je to vzetí zpět ze strany vlády. Pan poslanec Kubíček. Pan poslanec Farský.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl navrhnout zařazení bodu číslo 40, sněmovního tisku číslo 42, na konec druhých ve druhém čtení a na konec třetích ve třetím čtení. Proto tento návrh zákona je hlasovatelný na této schůzi a myslím si, že by bylo hloupé ho dále oddalovat.
Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí k pořadu schůze. Pokud ne, tak přistoupíme k hlasování. S tím neuděláme vůbec nic. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování číslo 2, přihlášeno 182, pro 173, proti nikdo. Nyní přistoupíme k jednotlivým návrhům tak, jak byly předneseny. Ano, je to smlouva s Kosovem. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat. Je to tak správně, pane poslanče?
Dovolte mi jenom připomenout, že zákon o ochraně zemědělského půdního fondu byl z podnětu Ministerstva životního prostředí novelizován pouze jednou. Příjemcem odvodu se stal nově státní rozpočet. Novela především posiluje ochranu zemědělského půdního fondu, a to jak kvalitativní, tak i kvantitativní, plošnou. V oblasti kvantitativní ochrany se posiluje ochrana nejkvalitnější zemědělské půdy. V sazebníku pro výpočet odvodů, který je přílohou této novely, se ponechávají stávající ekologické váhy vlivu s tím, že základní cena odvodu bude násobena pouze jedinou, tedy nejvyšší ekologickou váhou vlivu. Dosud se tyto ekologické váhy vlivu sčítaly, což samozřejmě dále výrazně zvyšovalo tento poplatek.
Pan poslanec Kolovratník značí, že ne. Mám zde dvě faktické poznámky. Řádně přihlášen, dobře. Dám o něm poté hlasovat. Nyní poprosím pana poslance Bendla s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo. To, co tam je, je v pořádku. Jsme zhruba deset dnů po ukončení komunálních voleb. A nejedná se pouze o průmyslové zóny. Je to poměrně logické, nicméně tady vzniká otázka, kdo to určí, který veřejný zájem převažuje.
Smyslem jejího předložení je opravit nedostatky při transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 14. března 2007 o zřízení infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství. Proto doporučuji propustit do druhého čtení a projednat ve výboru pro životní prostředí.
S přednostním právem pan poslanec Stanjura a po něm pan poslanec Zahradník.
Pokud chceme přijímat zákony, které jsou poměrně jasné a pochopitelné, tak tento návrh zákona to opravdu není. Návrh paragrafu zní: "interoperabilitou možnost kombinace prostorových dat a vzájemné komunikace mezi službami založenými na prostorových datech bez opakovaných ručních zásahů tak, aby bylo dosaženo soudržného výsledku a aby byla zvýšena přidaná hodnota prostorových dat a služeb založených na prostorových datech". Já nechci nějak kritizovat pana ministra, on to určitě nepsal. Já vnímám ta dvě písmenka v tom názvu, to EU, ale dneska naše eurokomisařka říkala, abychom nebyli bruselštější než Brusel, jo? A to si tedy myslím, že jsme v tomto případě. A hlavně ten jazyk je naprosto šílený. Ne takhle. Takže opravdu prosím o vysvětlení. Už ta poslední věta: na prostorových datech přidaná hodnota prostorových dat...
Metadata je vlastně jakoby rodný list od prostorových dat.
Já vám děkuji.
To mi fakt jako vysvětlení nestačí. A já se omlouvám, metadata nejsou manuál. To prostě není pravda. To přece všichni, nebo mnozí z nás vědí. Ale tady mluvíme - informace, které popisují prostorová data nebo služby založené na prostorových datech. Mě by tedy zajímalo, jaké informace popisují služby založené na prostorových datech, jako příklad. Já tomu fakt nerozumím. Ale nechce se mi věřit, že bych byl jediný. Manuál je něco, co popisuje, jak používat software, který pracuje s daty. To by mě zajímalo. Co kdybychom to prostě hodili do koše?
Ten zákona o EIA je daleko a daleko škodlivější. Tím se musíme zabývat.
Zásady územního rozvoje nebo něco? To, jak je to napsáno, je podle našeho názoru nedostatečné a de facto by to sice teoreticky uvolnilo, ale prakticky by ten stav mohl zůstat úplně stejný. A to nekritizuji ty orgány, protože ty mají v popisu své práce chránit zemědělský půdní fond. Za nás, za klub občanských demokratů, říkám, že máme ambici to rozšířit a zlevnit i v jiných případech. Nic takového.
A další řádně přihlášený je pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Bendl a po něm pan poslanec Vilímec.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych připomenout, že tato novela zákona je velmi závažná a je naprosto zásadní, aby byla řádně projednána. V naší zemi, kde mizí ročně tisíce hektarů zemědělské půdy, je novela tohoto zákona nepochybně důležitá nejen z hlediska ceny, za kterou se půda vykupuje, ale také z důvodu technických změn v návaznosti na jiné zákony. Musím zmínit vztah novely k parametrizaci definování veřejného zájmu.
Děkuji.
Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já chci pouze velmi stručně ještě jednou v návaznosti na předchozí vystoupení kolegy Stanjury upoutat pozornost na nutnost oné přesnější definice onoho posuzování veřejného zájmu v těchto věcech. Sám osobně jsem zažil řadu jednání týkajících se zemědělského půdního fondu ve vztahu k projektu Národního biomedicínského centra, které mělo vzniknout v Olomouci a mělo navazovat na v tomto městě nedávno zrealizovanou obrovskou, gigantickou investici z evropských peněz právě do oblasti biomedicíny. Vznikl u nás specializovaný vědecký ústav v této věci.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Dámy a pánové, hezký dobrý den. Trošku si nemohu nerýpnout do skutečnosti, že se téhle naší debaty neúčastní ministr zemědělství, kterého by se tenhle materiál měl týkat extrémně. Bohužel jej postrádám nejenom při jednání o tomto bodu. Bylo by asi dobře, abyste si v koalici udělali trochu pořádek a pan ministr se jednání Poslanecké sněmovny zúčastňoval. Nevídám ho tady ani na interpelacích a teď už ani na bodech, které se přímo zemědělství dotýkají. Já myslím, že se všichni shodneme na tom, že zemědělský půdní fond se má chránit, to na straně jedné.
Prosím vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Navrhuji, abychom určili pana poslance Adolfa Beznosku a pana poslance Jaroslava Klašku. Není tomu tak. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji tedy, že jsme ověřovateli 19. schůze určili pány poslance Adolfa Beznosku a Jaroslava Klašku. Nyní bych vás seznámil s omluvami. Z členů vlády se omlouvá pan předseda vlády od 15. hodiny z pracovních důvodů, pan vicepremiér Babiš z pracovních důvodů, pan ministr Jurečka - zahraniční cesta, paní ministryně Marksová z pracovních důvodů a pan ministr Zaorálek - zahraniční cesta. Nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 19. schůze. Vedení Sněmovny navrhuje, abychom ve středu 22. října jako první bod projednali bod 16, což je zákon v prvém čtení, který se týká výměny informací se Spojenými státy. Po polední pauze bychom pevně zařadili nový bod, který se jmenuje Návrh usnesení, kterým se upravují podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů. Návrh toho usnesení byste měli mít k dispozici buď ve svých mailových stránkách, nebo v papírové podobě. Tu textaci máte k dispozici. Dále ještě navrhujeme, abychom vyřadili bod 6 a 103, to je druhé a třetí čtení zákona o loteriích, na základě žádosti Ministerstva financí. Jak jsem již řekl, v 11 hodin v pátek bychom projednávali zákony vrácené prezidentem republiky. První je pan poslanec Číp a po něm pan poslanec Grospič.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, navrhuji vyřazení bodu číslo 70 z programu naší schůze.
Ano, děkuji. Pan poslanec Grospič.
Děkuji, pane předsedo.
Děkuji. Takže ten nový bod by se jmenoval Informace vlády o ekonomické a personální situaci v ČSA. Zeptám se, na kdy si to přejete zařadit, pane poslanče. Pan poslanec Kolovratník. Odpoledne, nebo dopoledne?
Některá data jsou tak citlivá, že je možno přístup k nim omezit, případně odepřít. A to si myslím, že je věc, která si žádá pečlivého promyšlení, pečlivého vysvětlení, a tedy také pořádného projednání ve druhém čtení.
Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Táži se, kdo je pro tento návrh. Otevírám další bod. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zdravotnictví pan Svatopluk Němeček.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vám jako zástupce předkladatele představil návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví a s ním související zákony. Návrh představuje komplexní revizi zákona ve vztahu ke změnám v právním řádu v posledních letech a též k některým požadavkům aplikační praxe. Jedním z hlavních cílů novely je tak uvedení zákona o ochraně veřejného zdraví do souladu se správním řádem a dalšími zákony, zejména zákonem o chemických látkách, živnostenským a školským zákonem, zákonem o sociálních službách, zákonem o zdravotních službách a zákonem o specifických zdravotních službách. Dále se návrhem vymezují skutkové podstaty správních deliktů na úseku ochrany veřejného zdraví. Dalším podstatným smyslem návrhu je snížení byrokratické zátěže osob zejména v oblasti ochrany zdraví při práci. V této souvislosti se nově upravují úkoly Ministerstva zdravotnictví i krajských hygienických stanic a do řešení úkolu v této oblasti se zapojují i jednotlivé kraje. Na úseku ochrany před vznikem a šířením infekčních nemocí se návrhem v návaznosti na mezinárodní zdravotní řád zejména doplňují opatření k ochraně před zavlečením vysoce nakažlivých infekčních onemocnění ze zahraničí. Vkládá se definice pravidelného očkování a doplňuje se povinnost zařízení, kterým je na základě rozhodnutí soudu svěřena péče o osoby ve věku do dovršení 15 let, zajistit u nich provedení pravidelných očkování. Navazující novela zákona o přestupcích též reaguje na poznatky z rozhodovací činnosti soudů v této oblasti a specifikuje zvláštní skutkové podstaty související s pravidelným, zvláštním a mimořádným očkováním a dalšími povinnostmi osob k zamezení vzniku a šíření infekčních nemocí. Děkuji vám za pozornost.
Otevírám obecnou rozpravu.
Děkuji panu zástupci navrhovatelů.